Kdo je proti? Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Dovolte mi tentokrát v zastoupení pana ministra dopravy uvést tento bod, a budu velmi stručný. Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Chilskou republikou v oblasti civilního letectví nebyly až dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. To bylo také impulsem pro úpravu smluvních vztahů v oblasti obchodní letecké dopravy. Děkuji za pozornost.
Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Určitě doporučujeme za zahraniční výbor postoupení této dohody do dalšího kola v Poslanecké sněmovně.
Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozprav se nikdo nehlásí. Budeme se zabývat tedy návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor opět navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu. Místo ministra školství, mládeže a tělovýchovy je předsedou vlády pověřen pan ministr Brabec, aby opět tento návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Účelem této Úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu je Příloha I aktualizována každoročně. Další změny například zpřesňují používání zakázaných látek prostřednictvím výživových doplňků. Změna Přílohy II pro rok 2019 dále upřesňuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.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
Pan ministr Brabec tady vlastně všechno podstatné shrnul. Já bych jenom ještě více zdůraznil, že se zde jedná především o tu aktualizaci příloh. A jak bylo obšírněji řečeno, v Příloze II - tam se zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí, nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem České republiky.
Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a napomůže rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Pokud jde o náklady spojené s prováděním smlouvy, budou pokryty z rozpočtových kapitol rezortů, které se na tom budou podílet.
Vydržme to ještě půl hodinky.
Budou se na tom podílet jednak Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení tohoto vládního návrhu.
Máte slovo, pane poslanče. Nemáte zájem. Jiný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.
TONNAGE je základní údaj pro vypočítávání registračních a přístavních poplatků. Jednotné stanovení TONNAGE zajišťuje rovný přístup plavidlům v oblasti poplatků. Po rozdělení Československa přistoupila Česká republika k úmluvě sukcesí.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
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím přihlášeného žádného poslance. Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Přihlášeno 151 poslanců, pro 109, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o
Hlavním cílem úmluvy COLREG je zajištění jednotných pravidel provozu námořních plavidel.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou.
Než otevřeme bod, seznámím vás s omluvenkami. To byly omluvy. Ústní interpelace Nejdříve to budou ústní interpelace určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a poté ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Stejně tak chápu, že se chlubíte věcmi, které jste nejprve zařízl Pirátům, a pak jste je předložil sám a vláda je schválila, jako je třeba nominační zákon nebo omezení kumulace platů politiků. Celá opozice přehlasovala vládu. Proti bylo hnutí ANO, ČSSD se zdržela a 94 hlasy ten návrh prošel. Všechny ostatní strany to podpořily a došlo ke snížení DPH na hromadnou dopravu. To je prostě naprosto nehorázná lež! Byli to všichni ostatní, jenom ne vy, kdo zařídil, že hromadná doprava je v nižší sazbě DPH. Tak prosím přestaňte v tom svém pravidelném hlášení lhát.
Děkuji. Děkuji za přesné dodržení času. A nyní má slovo pan poslanec Jakub Janda, který přednese interpelaci ve věci programu Můj klub. Prosím.
Děkuji za slovo. Jelikož pan premiér není přítomen, tak já si počkám do jeho přítomnosti, protože na svoji interpelaci chci jeho přímou odpověď.
Děkuji. V tom případě prosím paní poslankyni Jarošovou, která bude interpelovat ve věci jednání vašich europoslanců.
Vážený pane premiére, již delší dobu mě, a nejenom mě, trápí jistá rozpolcenost vaše a vašeho hnutí ANO. Abych byla konkrétní, již několikrát jsme mohli sledovat, že co se týká obrany českých zájmů, jinak jste hovořil před našimi občany, ale zcela opačně, v rozporu s vašimi slovy, hlasovali vaši poslanci v europarlamentu. Jen připomenu, vy si fotíte s Viktorem Orbánem selfie, a vaši poslanci pak hlasují pro rezoluci proti Maďarsku. Vy hájíte na domácí scéně A pak bych se chtěla zeptat, kdo v hnutí ANO nese odpovědnost za jednání vašich europoslanců. Na jedné z interpelací jste tvrdil, že za své poslance a jejich rozhodování nenesete odpovědnost, pak bych vám jen připomněla, že jako předseda strany naopak nesete velkou odpovědnost za výběr vašich kandidátů, tedy i za postoje paní Jourové, Charanzové a v minulosti třeba i pana Teličky. Nehledě na to, že některá kontroverzní unijní rozhodnutí přijatá i vašimi europoslanci jsou díky bruselským předpisům nadřazena českým zákonům, a tak mohou negativně ovlivňovat život našich občanů.
Stejně jako v ostatních případech, pan premiér odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.
Snad si tu lyžovačku užíváte. Obracím se na vás s dotazem ohledně zavedení institutu klouzavého mandátu, tedy že pokud by se poslanec stal členem vlády, tak by jej na poslanecké židli zastoupil náhradník. V případě ukončení vládního angažmá by se pak daný člen vlády vrátil do poslanecké lavice. Vážený pane premiére, zajímal by mě váš názor na zavedení klouzavého mandátu. Podporujete ho? Z vašich dosavadních vystoupení bych si dovolila hádat, že ano. Aspoň byste do té naší, jak říkáte, žvanírny už nemusel chodit vůbec. I když jak to vypadá nyní, tak se současný stav vašich absencí od toho moc neliší. Na druhou stranu pokud by byl klouzavý mandát zaveden, když nebudete muset chodit sem do práce v úterý, středu a pátek, tak byste se na nás mohl přijít podívat alespoň na interpelace. Co myslíte? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Protože pokud každý rok budeme hýbat jak na sinusoidě s financováním tohoto fondu, tak nejsme schopni do budoucna zajistit i stabilní financování té dopravní infrastruktury. Pokud má už připravené i nějaké analýzy, tak nechť to k tomu případně přiloží.
Já konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci údajného prodeje lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních. Další interpelace je interpelace na předsedu vlády. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož pan předseda vlády Andrej Babiš není přítomen a je řádně omluven, odkládá se tato interpelace opět do jeho přítomnosti.
Dámy a pánové, s návrhem na zařazení této problematiky do programu naší 35. schůze jsem však neuspěl, což mě do jistě míry překvapilo. Takovou rezignaci, nebo dokonce rezistenci premiéra a vlády považuji za zcela nepřijatelnou. Škála zločinů a podvodů, kterými byl vyváděn majetek státu a prostředky podniků na pochybné nabyvatele a konta, je daleko, daleko, širší. Vyrostl ale také a upevnil se korupční styl vládnutí a systém politické a ekonomické korupce.
Finanční správa jim to chtěla ulehčit, samozřejmě i s Ministerstvem financí. Tam nebylo žádných 500 kolonek prosím vás. Jak budu mít čas prostě, já už ho debatuji celý týden. Bude tak jednoduchý, že se nebudete stačit divit, jak bude jednoduchý, naprosto jednoduchý. Nikoho zatěžovat nebude. Takže to, co bylo, ten návrh, ten neměl být proto, aby to byla nějaká buzerace, ale proto, aby tam měli případné každé alternativy a mohli mít maximální komfort. Dobře, bylo to takto zneužito, není to pravda, 500 kolonek tam nebylo. Je to prostě zase tady jakási mediální bublina, útok na EET. Dneska jsem si odskočila v polední pauze. A ta debata byla naprosto konstruktivní. Ti lidé byli slušní, věcní, nikdo tam nenadával, berou to tak, jak to je.
Nebude to otázka. Já jsem se chtěl zeptat na to, kdy ten formulář vyjde. Jenom jsem chtěl ještě krátce reagovat, že bych vám možná doporučil se přizpůsobit trošku metodě moudrého krále Václava, který chodil mezi lidi v přestrojení, aby zjistil, co si ti lidé skutečně myslí.
No ono, pane poslanče, já bych moc ráda. Ale s tím profláknutým obličejem já těžko prostě můžu jít, aniž by mě někdo poznal. Ale věřte tomu, chodím mezi lidi, mám ráda lidi, nebojím se jich. Ale já těžko - jestli chcete, abych tedy chodila v nějaké masce, to dělat nebudu.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Zároveň jsem ráda, že tady je paní ministryně. Jde o to, že je řada ekonomických studií, řada velmi fundovaných výpočtů, které říkají, že se společnosti jako celku velmi vyplatí investovat do předškolní péče o malé děti. Každopádně ty výsledky jsou opravdu ohromující. Takže to je moje otázka. Jakým způsobem vaše vláda, paní ministryně, se vyrovná s tím problémem dětských skupin, kde vy se nemůžete shodnout na financování s Ministerstvem práce. A to je naprostý spodní limit ze všech čísel, co mám od Asociace provozovatelů dětských skupin, co se bavím s lidmi z terénu, na to, aby to vůbec mohlo fungovat. Péče o malé děti je prostě drahá, protože je na ně potřeba víc lidí, a když nebude kvalitní, tak to nemá smysl. Takže se zeptám, zda se dohodnete a zda tyhle peníze do těch dětí a rodin investujete.
Děkuji.
Připomínky nemělo jenom Ministerstvo financí, ale i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Takže předpokládám, že bude pokračovat toto jednání a budeme se dál bavit o těch konkrétních podmínkách. O tom nás ubezpečila paní ministryně pro místní rozvoj, která to samozřejmě vyjednává ve spolupráci s MPSV.
Děkuji. Je zájem o doplňující otázku?
Děkuji, ale ta odpověď nebyla úplná. Jde o to, že skutečně se tam musíte dohodnout na nějaké té měsíční částce. Takže mě prostě zajímá, jakou částku považujete měsíčně za přijatelnou vy. A prostě provozování dětských skupin je něco, co postupem času nezbytně a nevyhnutelně musí převzít náš stát. Pokud má být účinná od roku 2022 ta úprava, tak ve skutečnosti je nejvyšší čas, protože to schválení prostě většinou rok trvá.
My jsme si toho vědomi a my to velmi debatujeme. Shody dosáhnout musíme. Věřte, že času je dost. Po té debatě, která proběhla na koaliční radě, že to nebude možné financovat, potřebujeme ten zákon, abychom o to mohli žádat. A vyjednávat bude naše vláda, konkrétně premiér.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra vnitra Jana Hamáčka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tito uvádějí, že při cestování na dálnici platí poplatky jako nákladní vozidlo dané EURO třídy. Proč má být obytný vůz určený k rodinné rekreaci ve stejné kategorii jako vozy provozované komerčně, které jsou určeny pro převážení nákladu? Ve většině evropských států platí obytné vozy jednotné poplatky bez ohledu na hmotnost. Například Slovensko, Maďarsko, Francie. Tyto obytné vozy používají většinou vícečlenné rodiny, proto se domnívám, že by vaše ministerstvo mělo této žádosti vyhovět. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Vážená paní ministryně, já sleduji poměrně podrobně dění na poli moderní české architektury, takže mně neunikla přestřelka ohledně rekonstrukce karlovarského hotelu Thermal. Nepochybně se shodujeme v tom, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek druhé poloviny 20. století, jednu z nejvýznamnějších staveb brutalistní architektury, jak se to obecně označuje, architektonický brutalismus, kterým jsou manželé Machoninovi uznáváni po celém světě. Já bych se chtěl ale zeptat, co říkáte názoru současných odborníků, kteří říkají, že k největší devastaci té budovy dochází bohužel právě s nástupem hnutí ANO. Ta současná rekonstrukce má stát 580 milionů, což je významný balík peněz, ale není jasné, kdo nad stavbou drží architektonický dohled. Není jasné, jaké architektonické a umělecké hodnoty ta samotná rekonstrukce vlastně sleduje, jaké chrání. Říkáte, že jste ve spojení s autorkou Věrou Machoninovou a jejími potomky, ti to ale popírají. Navíc pokud dochází k ničení uměleckých děl takových autorů a designerů, jako jsou Libenský, Brychtová, Roubíček nebo Chlupáč, tak rozhodně nejde o citlivost, ale naopak barbarství. Já bych se rád zeptal, jak to tedy s rekonstrukcí hotelu Thermal je. Rád bych se zeptal, kdy proběhlo výběrové řízení na architekta té rekonstrukce, protože u všech významných staveb historických právě samotná rekonstrukce je také předmětem soutěže.
Poprosím o dodržování času na interpelaci.
Vážený pane poslanče, mohu vás ubezpečit, že rekonstrukce hotelu Thermal je v plném proudu, tak jak nikdy nebyla. Probíhá instalace protipožárních dveří, nástřiků, protipožární zajištění mezipokojových příček, suchovodů. Takže vždy ty práce naplánujeme tak, abychom toto všechno, co jsem vám teď vyjmenovala - ještě jsem nedodala, že budeme dělat okolní terasy do spuštění letošního Mezinárodního filmového festivalu a veřejné toalety za recepcí. To bude všechno hotovo do letošního festivalu. Pak budeme soutěžit okna, obálku, nátěry, bazén - tam samozřejmě máme vybranou firmu, ale prostě dodělává se projektová dokumentace, a zase to bude tak, aby to bylo do termínu příštího Mezinárodního filmového festivalu. To znamená, my nesmíme nikdy ohrozit konání festivalu. To znamená, otevřeme teď, už letos, část pokojů v polovině března, další pokoje budou postupně otevírány v průběhu dalších měsíců. Není však možné prosím udělat z hotelu skanzen nebo muzeum. Ta se všechna repasují. Já rozhodně s velkým respektem a s velkou úctou přistupuji k odkazu práce manželů Machoninových, ale hotel nemůžeme nechat spadnout. Prostě hotel je nutné zrekonstruovat. Je to důležitý kulturní stánek, který se používá pro Mezinárodní filmový festival. Takže to bych chtěla zdůraznit, a toto jsou věci, které neustále poměřujeme. Ještě k té schůzce s panem ředitelem Novákem.
Poprosím pana poslance.
Já jsem ale nijak nezpochybnil, že rekonstrukce je v plném proudu, jak říkáte, tak jako nikdy. Já jsem se ptal po umělecké a kulturní kvalitě té rekonstrukce. Česká republika má za sebou naštěstí celou řadu velmi úspěšných rekonstrukcí historických památek, a dokonce některé jsou příkladné a jsou uznávané ve světě. A všechny informace, které se k nám teď dostávají ohledně rekonstrukce hotelu Thermal, ukazují, že tady se tak bohužel neděje, že máme sice výjimečnou příležitost, aby stát byl ještě v kontaktu s jednou z autorek, Věrou Machoninovou, dokázal svá slova o tom, jak respektuje její odkaz tím, že s ní bude i v kontaktu nad rekonstrukcí a třeba repasí toho původního nábytku, ale vedle toho se dozvídáme, jak opravdu umělecká díla nesporné kvality jsou opomíjena, nebo dokonce ničena. Na to já se ptám. Ptám se na to, jakým způsobem jste vybírali architekta té samotné rekonstrukce, protože to je samozřejmě disciplína také sama o sobě. A to, jak kvalitně bude celá architektura té rekonstrukce zvládnuta, je důležité.
Tak to řešení má, to prostě není nic, co by třeba neznala ta wellness centra, kde jsou také rozdílné sazby.